Vláda si určila, že gesce této komise je převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Komise zasedá - již jsem pozvaná nebyla. Budu se tedy ptát, proč tato komise nerespektuje usnesení a požadavek výboru pro sociální politiku. Děkuji.
Nyní s přednostním právem ještě pan poslanec Tomio Okamura, potom už řádně přihlášení poslanci Seďa a Hovorka.
Tak k tomu legislativnímu plánu vlády. No tak už jsem to pochopil. My diskriminaci jakýchkoli občanů České republiky odmítáme! A druhá věc je ta, že tady se ztrácí čas. Ani nás tady nezvolili. A ti mají problémy s dodržováním svých vlastních práv. Odpovězte nám! Jeden nebo druhý tedy pravdu nemá a jeden nebo druhý hovoří o protiústavním návrhu. A já bych to tady chtěl veřejně slyšet. Ale já věřím Miroslavu Antlovi.
Děkuji.
Jeho strašně udivuje, že v sociální demokracii jsou lidé, kteří nemají na všechno stejný názor. Ale my jsme demokratická strana a je naprosto přirozené, že zaznívají různé názory a vedeme diskusi. Pokud někdo vysloví myšlenku, že z jeho pohledu by se mohlo jednat o protiústavnost, tak přece jde o to, že ten materiál je k diskusi a jeho konečná podoba se bude ještě dlouho diskutovat. Vaše návrhy z Úsvitu prostě jsou velmi špatné, velmi nekvalitní. Máte tam zásadní legislativní nedostatky. A my vždy jen formulujeme, proč není možné tu předlohu projednávat, protože aby mohla být schválena, tak by se musela zcela zásadně předělat. Takže podívejte se na stanoviska vlády, podívejte se na to, co k vašim návrhům zaznívá na Sněmovně.
Děkuji. Prosím, tak čtyři.
Jak už v minulosti odhalil server Demagog, tak pan Okamura často používá naprosto nesmyslné výroky a splácá páté přes deváté.
Ano, děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Tomio Okamury. Připraví se pan poslanec Radim Fiala, poté pan poslanec Černoch.
Na základě služebního zákona. A všichni se podívejme, černé na bílém, na stránky Poslanecké sněmovny, co Rusnokova vláda a Legislativní rada vlády říká ke služebnímu zákonu, který jste předložili vy, je pod tím podepsaný pan ministr Chovanec, premiér Bohuslav Sobotka a celá plejáda špičkových politiků ČSSD. Je napsáno, že je ten návrh protiústavní. To znamená, tato vláda vlastně vznikla na základě totálního paskvilu, legislativního paskvilu, kde je to černé na bílém označeno i předešlou vládou a Legislativní radou vlády. A vy si tady vůbec opovažujete říkat o našich návrzích , které nikdo nikdy za protiústavní neoznačil, na rozdíl od vašich, nikdy nebyl žádný zákon Úsvitu označen za protiústavní!
Tím končím projednávání bodu číslo 63 a otevírám projednání bodu číslo Nyní poprosím, aby se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek.
Byla podepsána tehdejším českým premiérem Jiřím Rusnokem a premiérem Slovenské republiky Robertem Ficem. Smlouva upravuje uznávání dokladů o vzdělávání, neupravuje profesní kvalifikace, upravuje rovnocennost dokladů o ukončení vzdělání na základní, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole. Doklady budou na území druhé smluvní strany platit jako rovnocenné bez potřeby dalšího úředního postupu. Výjimkou, na kterou se nebude tato smlouva vztahovat, budou mimo jiné i české doklady o vysokoškolském vzdělání získané v pobočkách českých vysokých škol mimo území České republiky a slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané v pobočkách slovenských vysokých škol mimo území Slovenské republiky. Ty budou nadále podléhat běžným nostrifikačním postupům. Tato nová smlouva má upravovat vzájemné závazky České a Slovenské republiky týkající se výlučně oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělávání, nikoliv profesního, jak jsem již hovořil v minulosti. Já si myslím, že to třeba je, bohužel k tomu nedošlo. Na druhou stranu také cítím potřebu konstatovat, že odepřením souhlasu s ratifikací této smlouvy by mimo jiné došlo k velkým problémům a ty by byly spojeny, že by nedošlo ke zjednodušení situace českých občanů, kteří na své české vzdělání navazují studiem na Slovensku, přičemž se to stává v České republice velmi často. Takže vážené poslankyně, vážení poslanci, toliko úvodem z mé strany slovo předkladatele.
Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já bych poprosil paní zpravodajku zahraničního výboru Janu Fischerovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh Poslanecké sněmovně.
Pak se ještě přihlásím do rozpravy. Je to asi nejpregnantnější, nejrychlejší. A už zde tehdy byly vzneseny dotazy, ale pan tehdy předkládající ministr životního prostředí, pan Richard Brabec, na místě samozřejmě jsme po něm nechtěli zodpovídat dotazy při prvním čtení, protože to nebylo z jeho resortu přímo. Čili ta přikázání byla naplněna, bylo projednáno v zahraničním výboru, to bylo dne... Tolik konstatuji jako zpravodaj zahraničního výboru. A ještě tedy přečtu doporučení zahraničního výboru, s odkazem pak do podrobné rozpravy, dovolím si. Čili tento zahraniční výboru doporučuje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 Tolik krátká moje zpravodajská zpráva za zahraniční výbor a hlásím se tedy ještě do rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, na školském výboru jsme se věnovali tady této smlouvě nikoliv z hlediska jenom toho formálního procesu, kterým byla smlouva přijímaná, ale zejména z hlediska obsahového.
Krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já o tom mám svoji pochybnost. A pak jsou bohužel pedagogové, kteří nebudou nikdy dobrými učiteli, a to i kdyby měli tři vysoké školy.
Děkuji panu poslanci Lankovi. S radostí z vnučky nám sdělte o tom, kdo ji bude učit v budoucnu.
To je jedna věc, to tady řekl pan Lank přede mnou.
Děkuji šťastnému dědečkovi a panu poslanci.
Pokud byste se chtěli stát policejním odstřelovačem, museli byste absolvovat příslušný kurs, školení a složit příslušné zkoušky. A ukázalo se, že odstřelovači Útvaru rychlého nasazení, tedy toho nejelitnějšího, tyto kursy nikdy neabsolvovali. To zní jako hrozná informace.
Děkuji panu poslanci Váňovi.
Ten problém trvá, legisvakance byla deset let. Ale trošku bych varoval před těmi příběhy ze života, které zde používáme. Viděli jsme zde nedávno, že třeba i kvalifikace rodný jazyk je velice problematická. Vzniká v tom návrhu, tak jak je předkládán, problém s prokazováním a návaznostmi na jiné normy.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Vnímám ten problém z toho pohledu, že samozřejmě na jedné straně je zde skupina pedagogů, kteří mohli svým způsobem spoléhat na to, že tak jak to v Čechách někdy bývá zvykem, problém vyšumí sám, a proto nenastoupili do systému vzdělávání. Takže při dobré vůli oni začít studovat nemohli. Já bych vás všechny chtěla moc poprosit, abychom se objektivně zamysleli nad tímto problémem a definitivně jej vyřešili. Vnímám jako velmi pozitivní to, že současný pan ministr chce tento problém vyřešit a nechce ho jenom oddálit, jako jsme tomu byli zvyklí v minulosti. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Nina Nováková.
Děkuji. Dámy a pánové, výsledkem - jedním ze základních výsledků procesu výchovně-vzdělávacího na všech stupních škol je kompetence k učení. To znamená, že my teď vlastně chceme po učitelích, aby oni sami prokázali, že tuto kompetenci mají.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To znamená, my tento návrh podporujeme. Úsvit bude hlasovat pro a vůbec nevadí, že je to návrh ze Senátu.
Děkuji panu poslanci Okamurovi. Poté s přednostním právem pan poslanec Stanjura.
Dobrý podvečer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Ale chci za to poděkovat.
Bude to stručná poznámka. Proběhlo to médii.
Děkuji. Nyní jsem zaznamenal přihlášku pana zpravodaje v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže bych tlumočil jako člen výboru životního prostředí i stanovisko vlády.
Nyní František Laudát přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Peníze slouží ke korupci, neměli bychom zakázat peníze? V autech se lidé zabíjejí - nebylo by lepší, kdyby chodili pěšky? A jestli se někde... a ony se tady vyskytují patologické jevy. Ale v té další regulaci kde se zastavíme?
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Problém je v tom, že územní plán přesně neřeší plochu, v které může být umístěna sběrna. A klidně pozvu Františka Laudáta do mého rodného města, kde ve vilové čtvrti jsou dvě sběrny. Teď nebudu mluvit o neoprávněných stížnostech, ty se týkají úplně jiných stěžovatelů a úplně jiných okolností a jiných skutků.
Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Ptám se pana senátora, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj? V rámci rozpravy nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Pro jistotu zagonguji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 41 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí, aby projednal tento návrh zákona. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Co tady předkládáte, je konsensuální návrh, nebo zda to bylo protlačeno nějakou většinou, zda některé kluby hlasovaly proti.
Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Předpokládám, že pan senátor bude chtít odpovědět na otázku kolegy Laudáta. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Mohu říct ano, je to na základě, tuším, tříleté práce komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Není to záležitost posledních měsíců.
Závěrečné slovo pana zpravodaje. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 43, z přihlášených 151 poslance pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Dnes se nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení v určitých lokalitách či objektech, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné. Počet příjemců obou dávek narůstá, avšak u doplatku je tento nárůst značný, a to právě u jiné formy bydlení, což jsou právě ubytovny. To už jsou částky pro státní rozpočet významné, a proto je nutné tuto situaci, tento stav, neprodleně řešit. V současné době je okruh společně posuzovaných osob těžko stanovitelný a v praxi se stává, že v jednom bytě či obytné místnosti ubytovacího zařízení je více okruhů společně posuzovaných osob. Tato změna je realizována úpravou okruhu společně posuzovaných osob, kdy se vždy pro doplatek na bydlení budou v konečné fázi hodnocení nároku posuzovat osoby, které společně fakticky užívají byt nebo místnost v ubytovacím zařízení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh je způsobilý zamezit dalšímu neefektivnímu poskytování doplatku na bydlení, několikanásobnému přeplácení majitelů ubytoven a plýtvání státními prostředky. Někteří budou namítat, že by bylo dobré mít k dispozici komplexnější návrh, který by se zabýval sociálním bydlením jako takovým, ale trvá to již příliš dlouho a stále k omezení zneužívání doplatků na bydlení nedošlo. Tímto návrhem však máme šanci jednat neprodleně a zneužívání dávky zastavit, a proto si vás dovoluji za předkladatele požádat o postoupení tohoto návrhu do výboru a problematikou se vážně zabývat.
Děkuji panu senátorovi Jaroslavu Zemanovi za úvodní slovo a nyní žádám paní zpravodajku Jitku Chalánkovou o její zpravodajskou zprávu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám bod Prosím pana ministra životního prostředí, aby i tento tisk uvedl.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, slibuji, naposled v tomto bloku si dovolím přilákat vaši pozornost, tentokrát k jinému tématu, než jsou smlouvy. V předkládaném návrhu novely je provozovatelům zařízení pro tyto případy stanovena povinnost vrátit neoprávněně vydané povolenky na alokační účet EU a současně je stanovena sankce za porušení této povinnosti. Návrh dále ruší povinnost ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování emisí skleníkových plynů, což je, řekněme, snížení byrokracie, administrativní náročnosti, kdy ověřovatelé budou mít nadále povinnost pouze mít akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, která je udělována na základě prokázání odborné způsobilosti podle příslušného nařízení Komise. Udělováním autorizace v současné době představuje nadbytečnou administrativu a znevýhodňuje tuzemské subjekty, protože podle přímo použitelného nařízení Komise mohou v České republice vykonávat činnost ověřovatelů i zahraniční subjekty, a to pouze na základě akreditace, získané ve svém členském státě. Dále se navrhuje zrušit správní poplatek ve výši 3 000 Kč za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.
Pane poslanče, prosím.
Tady bohužel už asi naše opatrnost je marná, ale přesto bych rád, zase bez nějakého návrhu na usnesení, na tuto okolnost upozornil.
Je zde návrh na přikázání výboru pro životní prostředí. Zeptám se, zda si někdo přeje navrhnout ještě jiný výbor. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro životní prostředí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk výboru pro životní prostředí. O tom hlasovat můžeme. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 15 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Registruji návrh a přeruším jednání Poslanecké sněmovny pro poradu klubu KDU-ČSL na 15 minut.
Prosím, pane senátore, máte slovo.
Zčásti návrh rovněž reflektuje skutečnost, že předchozí pokus o novelizaci jednacího řádu Senátu byl celkem úzce provázán se současně navrhovanou novelizací jednacího řádu vaší, tedy Poslanecké sněmovny, která však nebyla akceptována. Senátní menšině se tak garantuje možnost působit svými argumenty jak na senátní většinu, tak i na veřejnost. Součástí návrhu je konečně též změna stávajícího vzoru průkazu senátora obsaženého v příloze číslo 1 jednacího řádu Senátu, a to vypouští odkaz na dnes už zrušený nárok zákonodárce, v tomto případě senátora, na bezplatné užívání prostředků veřejné hromadné dopravy.
Prosím, pane poslanče.
Značná část jich podmínky přijala a pilně se na podmínky stanovené zákonem připravuje. Neumím si představit, že bychom takto licitovali, kdyby se jednalo o lékaře nebo o advokáty. Chtěla bych znovu připomenout, že ten systém je jim stále otevřený, a pokud začnou v letošním roce studovat, splní podmínky zákona a budou považováni za nerizikové, ti, kteří se kvalifikují. V minulosti jsme tady vícekrát narazili na to, že klesá prestiž učitelů.
Děkuji paní poslankyni Putnové. Eviduji její návrh na zamítnutí tohoto tisku. S další řádnou přihláškou... Tedy nejprve, než dojdeme k další řádné přihlášce, kdy je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová, mám tu dvě faktické poznámky, už tři, než jsem to dořekl. Jako první se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Adolf Beznoska.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, paní kolegyně Putnová mi do jisté míry mluvila z duše. Jako bývalý ředitel, kdysi dávno jsem byl ředitel jedné velké střední školy a vyšší odborné školy, tak vím, o čem je řeč, a taky mi leží na srdci kvalifikovanost a osud našeho školství. Po deseti letech jsme pořád ve stejné situaci. A já jsem vnitřně velmi oceňoval slova pana ministra i jakousi razanci, s kterou nastoupil na Ministerstvo školství s tím, že situaci hodlá řešit. Platí to i pro ty, kdy škola nemůže v nezbytných případech na nezbytnou dobu zaměstnat nekvalifikovaného kantora. Bude to ku prospěchu našeho školství a jednou to skutečně udělat musíme. Promiňte, pane předsedající, doufám, že nebudu muset opisovat jednací řád Sněmovny.
Ne, nebudete muset, pane poslanče, opisovat jednací řád Sněmovny, skončil jste takřka včas. S další faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Petr Kořenek.
Nechci zpochybňovat slova svých předřečníků, přesto bych si dovolil pro úplnost několik poznámek.